Zase to je problém, který se týká všech vlád. Ano, přiznávám, v tomhle se mnohým nedařilo. My jsme aspoň ten objem celkových mezd snižovali, nebo aspoň drželi na stejné úrovni. Pan ministr financí velmi rád říká, že snížil celkové zadlužení České republiky. Zase vedeme spor, podle mě je to účetní operace, kdy se snižují rezervy, které se do toho počítají. V tomto materiálu ovšem sám přiznává, že zadlužení České republiky se zhruba o ten schodek zvýší. Je to logické. Rezervy, které byly vytvořeny, jsou zrušeny, tudíž generovaný schodek se připočte ke stávajícímu schodku. To číslo je poměrně masivní a vzniká tady riziko, že se rozpočet nenaplní. To znamená, zaplatí to daňoví poplatníci. A vy říkáte: Není prostor pro snižování schodku, není prostor pro snižování daní. Opak je pravdou. Tak když už jsem mluvil o těch dvou částkách, protože když říkáte snížit schodek, tak musíte ukázat kde. A budeme říkat: Tohle si myslíme, že je částka, kterou by stát mohl ušetřit. Budeme hledat to snížení schodku na straně výdajů. To jsme viděli v tom létě. Mně to nijak netrápí, protože já jsem nehlasoval pro důvěru vládě, tudíž jsem nehlasoval, protože věřím, že vláda splní své programové prohlášení, ale je tam věta, že vláda pečlivě posoudí a prověří všechny mandatorní výdaje. Už loni u rozpočtu jsme říkali, že bychom chtěli nějakou zprávu. Ale zpráva je jedna věc, druhá věc je konkrétní legislativní návrh. Žádný návrh nepřinesla vláda na snížení mandatorních výdajů. Vláda se, a je to zase v souladu s její ideologií a přesvědčením, soustředí na to, jak co nejvíc vzít, co nejvíc přerozdělovat.
Naopak jsme daně snížili. Letos jsme snížili daň z přidané hodnoty na léky a na knihy, také se zvýšily slevy na dani pro rodiny s dětmi a příští rok by měly vzrůst, pokud se nám včas podaří schválit příslušný návrh zákona. To znamená, my jsme řadě skupin obyvatel snížili daňové zatížení, zvyšujeme daňové zatížení škodlivých věcí, ať už je to tabák, nebo je to hazard, a jinak v zásadě daňová zátěž stagnuje. To si myslím, že je také důležité si uvědomit, když debatujeme o výši schodku. A jsem také rád, že toto je rozpočet, který už navazuje na aktivitu vlády v oblasti boje proti daňovým únikům. Já pevně věřím, že nakonec se podaří elektronickou evidenci tržeb schválit, a že pomůže vládě v příštím roce zvýšit výběr daní a omezit daňové úniky. Takže jdeme cestou aktivních opatření proti daňovým únikům. Pevně věřím, že se to podaří v letošním roce také tady v Poslanecké sněmovně definitivně schválit. Vážené poslankyně, vážení poslanci. Na závěr svého vystoupení bych vás chtěl požádat o podporu zákona o státním rozpočtu. Je to rozpočet, který Česká republika potřebuje. Je to rozpočet, který podpoří růst a zaměstnanost, podpoří dobré fungování veřejných služeb - mám na mysli školství, zdravotnictví, sociální služby. Je to rozpočet, který posílí bezpečnost občanů a našeho státu. Je to rozpočet, který snižuje schodek, a je to rozpočet, který umožňuje, aby pro řadu skupin občanů klesalo daňové zatížení. Vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji za vaši pozornost a ještě jednou si dovoluji apelovat na vaši odpovědnost a požádat vás o to, abyste pro tento návrh zákona o státním rozpočtu zvedli svoji ruku a přidali k němu svůj hlas.
Prosím, máte slovo.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
Bylo to poměrně rychlé tempo konsolidace. Já si to nemyslím. Já si myslím, že ta rychlost měla svůj důvod, ale nepokládám se za nositele jediné pravdy a rád přijmu kritiku, nebo budu brát za relevantní kritiku, že to bylo tempo příliš rychlé. My jsme v době velmi slušného hospodářského růstu, jak už tady zmínil pan premiér, a vy přesto vytváříte deficit. A kdy jako, prosím pěkně, chcete dělat ty přebytky? Kdybyste skutečně konsolidovali, tak jste ve vysokém strukturálním přebytku. Ale vy jste to o 70 miliard zhoršili. Nezmínil se o tom základním strukturálním problému, kterým je zatížen český státní rozpočet, vždycky byl a upřímně řečeno má to společné se všemi státy Evropské unie, a to je výše mandatorních výdajů. I tady samozřejmě vláda dosahuje smutného primátu, protože rozpočet na rok 2016 bude mít historicky nejvyšší číslo a nejvyšší podíl mandatorních výdajů, aniž by měla vláda v průběhu těch již dvou let, co vykonává svůj mandát, snahu cokoliv se strukturálními výdaji udělat. Opak je pravdou.
Jsme přesvědčeni, že prudké snížení plánovaného schodku na polovinu či snad ještě více, tak jak navrhuje opozice, by ekonomický růst České republiky spolehlivě brzdilo. Ten ekonomický růst prosím nespadl z nebe. Fiskální konsolidace a ekonomický růst jsou samozřejmě spojené nádoby a příliš velký tlak na jedné straně působí problémy také na straně druhé. Hospodářská politika státu proto musí opatrně vyvažovat obě dvě tyto strany. Podle našeho názoru si nelze dosavadní vývoj ekonomiky a růst hrubého domácího produktu vykládat tak, že je tedy třeba mnohem rychleji, překotněji snižovat deficit. Jsou tady poměrně výrazná rizika budoucího vývoje, která se začínají projevovat v posledních měsících, to signalizované zpomalení světové ekonomiky, je to jistě příliv uprchlíků, se kterými se potýkáme, a to nám určitě radí spíše se držet při zemi. Chceme samozřejmě konsolidovat naše rozpočty. To chci znovu zopakovat. Protože prudké skoky a přemety patří především do tělocvičny. O to více je potom nezbytné se zaměřit na maximálně možné využití právě těch rozpočtovaných prostředků tak, aby byly dobře využity. Takže pak samozřejmě jestliže on u sebe sčítá hrušky s jablky, tak u nás sčítá jenom hrušky. Je třeba také říci, jak to bylo dříve, když on byl ministrem financí. Tam to je naprosto zřetelné, jak to bylo. Řada prostředků se prostě nevyužila. To není blbost, pane kolego , to je pravda, to je naprostá pravda. Vy umíte dobře manipulovat s grafy a s čísly, to umí každý samozřejmě. Takže já si myslím, že pravda je samozřejmě někde jinde a tu vy už nechcete říct. Také proto počítáme s tím, že bude jednorázová kompenzace v únoru asi o 900 korun. Na příjmové straně státního rozpočtu počítá státní rozpočet také s prvními pozitivními přínosy souvisejícími s programem boje proti daňovým únikům. Závěrem. Jsme přesvědčeni, že pro příští rok byl předložen velmi dobře zpracovaný rozpočet, rozpočet, který vyváženě propojuje prvky směřující k další nápravě veřejných financí s opatřeními výrazným způsobem napravujícími celkové ekonomické a sociální prostředí a s rozpočtem podporujícím růst příjmů a zaměstnanosti občanů České republiky.
Já děkuji panu poslanci Votavovi. S první faktickou poznámkou pan poslanec Laudát, po něm pan poslanec Beznoska, po něm pan poslanec Stanjura.
Dámy a pánové, nebudu dlouho zdržovat a také bych nepovažoval za fér předskakovat. Nicméně rozpočet je nejdůležitějším zákonem, který je. Mohli jsme kritizovat v minulosti neúčast vlády, ale to, co se teď tady odehrává, už je nedůstojné. Aby tady seděl premiér, už tady neseděl ani předkladatel zákona... Tudíž dávám procedurální návrh na přerušení projednávání tohoto bodu do příchodu alespoň dvou třetin členů vlády.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat. Budeme pokračovat v rozpravě ke státnímu rozpočtu, respektive nebudeme, protože slova se ujme předseda volební komise, kterému jsem zkrátil o pět minut jeho šanci na provedení všech druhů voleb.
Ten první z nich, číslo 179, navrhneme provést veřejným hlasováním tady na plénu a věřím, že ho zvládneme. On je de facto otevřen od 27. schůze Sněmovny z 30. dubna letošního roku. Tajemnice volební komise poté chystala tabulku, nejdříve na 10, poté na 9 členů klubu Úsvit. Takže ve finále nakonec jsme přepočítali a pracujeme s tabulkou pracující s 8 členy poslaneckého klubu hnutí Úsvit. My jsme tuto situaci diskutovali ve volební komisi, nechali jsme si zpracovat i stanovisko legislativního odboru Sněmovny. Většina z vás, nebo vaši kolegové v komisi s ním byli seznámeni. A budu pokračovat. A co se dělo teď v říjnu, to si asi budete začerstva pamatovat. Na žádost poslaneckých klubů komise vyhlásila novou lhůtu, nejdříve to bylo do 5. října, pak jsme ji ještě posunuli na 19. října a do té doby byly volební komisi doručeny rezignace a nominace poslaneckých klubů, ale také nominace na místa v orgánech Sněmovny, která jsou zatím, a to až do této chvíle, stále obsazena poslanci současnými či bývalými poslaneckého klubu Úsvit.
Hospodářská komora České republiky je také nespokojena s vývojem výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací. Když tak často argumentujete poměrně vstřícným stanoviskem Hospodářské komory k EET, tak zkuste vzít v potaz stanovisko Hospodářské komory i k návrhu státního rozpočtu. Tak pokud vám to připadá, že to je pouze názor opozice, vidíte, že v tom nejsme daleka sami, že je to i ze strany, kde byste možná takovou kritiku neočekávali. A úplně poslední poznámka, protože jsem říkal, že nechci zacházet do podrobností. To je systém, který má podporovat ty nejchudší. Jak se vláda chová k těm nejchudším podle návrhu rozpočtu? To bych rád slyšel. To jsou důvody, pro které nemůžeme hlasovat pro propuštění rozpočtu do druhého čtení.
Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Nyní s přednostním právem pan zpravodaj a předseda rozpočtového výboru pan poslanec Václav Votava.
Děkuji za slovo. Myslím si, že to je významné. To vše samozřejmě při zachování schodku státního rozpočtu ve výši 70 miliard korun. Ono strukturální deficit, to je jeho taková mantra. To všechno na to mělo samozřejmě vliv.
A vláda se rozhodla, že ne. A tato vláda nepřekvapivě, protože realizuje především program sociální demokracie, věří tomu, že je lepší ty peníze vzít a pak je moudře přerozdělovat. Kde je ta investiční aktivita? My tomu rozumíme, proč to tak je, že v letošním roce, nebo v příštím roce budou mnohem nižší příjmy i na dopravní stavby z evropských zdrojů. Kromě toho, a to velmi správně řekl pan premiér, tady vzniká komplikace s novým zákonem EIA. Pokud máte správné informace, tak nám reálně hrozí zpoždění klíčových staveb o roky. Pro ty, kteří s tím nepracují denně, v zásadě ty dopravní stavby se chystaly v režimu tří zákonů. Pak platil druhý zákon, který už nějakým způsobem reagoval na povinnosti, které má Česká republika, letos platí nový zákon. Optimisté říkají to bude zpoždění dvou let, pesimisté, že to bude zpoždění čtyři roky. Je to věc řekl bych společného zájmu, společných priorit, možná se někdy dohadujeme o nástrojích. Zopakuji: Vláda, místo aby nahradila výpadek z evropských zdrojů, který je logický, tak na to ty zdroje nenašla.
Prostě mandatorní výdaje tady jsou, my je budeme zvyšovat a on si s tím někdo po nás poradí. Ale vy ho necháváte na těch, co přijdou po vás. Vy neděláte vůbec nic kromě toho, že jste zrušili těch pár kroků, které jsme udělali my! Rozhodně tedy v žádném kroku, kterým by chtěla legislativně řešit výši mandatorních výdajů. Nevíme, veřejnost to také neví. Tady to porovnání není tak dramatické, ten rozdíl není tak dramatický, ale pořád, přestože jste v době růstu a přestože tvrdíte, že oproti nám uvolňujete investice, tak plánujete investovat méně, než jsme investovali v dobách recese a v dobách, kdy jste se mohli strhat kritickými větami, že jsme investovali málo. Dámy a pánové, pro ty, kteří třeba začali poslouchat až po začátku, znovu opakuji, necituji jiné zdroje než otevřené zdroje Ministerstva financí. Všechna tato čísla jsou ověřitelná jak z návrhu státního rozpočtu, který projednáváme, tak z jiných otevřených a veřejně dostupných zdrojů Ministerstva financí. Tedy vypořádal jsem se s vaším tvrzením, že konsolidujete veřejné rozpočty. Kde jsou tedy ty priority? My jsme se k tomu blížili, a protože byla recese, tak se nám to nepodařilo. Samozřejmě v absolutních číslech se to téměř rovná, protože jsme v době růstu, takže dnešní procento HDP je víc, než bylo naše procento HDP, ale nemůžete tvrdit, že je to vaše priorita, když snižujete procento HDP na vědu a výzkum. Tak kde to doopravdy je? Byl rok 2013, bylo před volbami a tehdejší ministr financí Miroslav Kalousek na půdě Hospodářské komory vedl s řadou dalších kandidátů do voleb diskusi o úsporné či neúsporné politice vlády, a tehdejší lídr hnutí ANO vystoupil a provedl kritiku zcela opačnou, než mě kritizovala sociální demokracie, a říkal: Netvrďte nám, že šetříte! Vy vůbec nešetříte! Jste k smíchu! Tam jsou o desítky miliard víc. Já bych dokázal ušetřit o desítky miliard víc a vy neumíte šetřit. Tato slova byla pronesena a jsou zaznamenána. Tak jak se to vyvíjelo? Rusnokova vláda si dovolila ten přepych, podle mého názoru úplně zbytečný přepych, protože nové úkoly se mají zvládat efektivitou systému. Ten graf vypadá takhle. Jak jistě víte, podle zákona o jednacím řádu se rozpočet v prvním čtení nezamítá. Poslanecká sněmovna vrací návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2016 vládě k přepracování. Doporučuje vládě následující změny: Lhůta pro předložení nového návrhu 20 dní od doručení usnesení Sněmovny předsedovi vlády.
Hezké dobré dopoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Děkuji panu předsedovi Kalouskovi a poprosím ho o ten návrh usnesení. Omlouvám se, paní kolegyně mě informovala, že ještě nebyla, ale já ji teď otevírám. Otevírám rozpravu a do ní se jako první přihlásil s faktickou poznámkou pan poslanec Jiří Dolejš. Po něm s přednostním právem pan předseda Stanjura a pan zpravodaj Votava.
Takže nominálně byly mandatorní výdaje za předchozích vlád, a dokonce ještě za vlád kolem roku 2006 na nižší úrovni. Takže asi takto bychom argumentovat nemuseli. Ty mandatorní výdaje nejsou ani vyšší ani nižší, čímž nezpochybňuji debatu na téma strukturálního deficitu, ale ta čísla jsou prostě taková.
Nezpochybňuji čísla pana poslance Dolejše, jsem přesvědčen, že jsem mluvil o nominální výši. Pokud ne, tak se omlouvám, nicméně samozřejmě 57 % v době recese a 57 % v době růstu je trochu jiná káva a naprosto jasná informace o tom, že vláda ten strukturální problém neřeší.
Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Nyní s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Letos zažíváme poměrně silný ekonomický růst. Vzpomeňme si, když byly zadržovány peníze, tak se v tom posledním roce vyplatí, a bylo by to tak za každé vlády. Bubu muset zopakovat ty základní parametry. Kdo chce, tak tam najde všechny informace.
Je tady žádost o odhlášení. O tomto návrhu zahajuji hlasování. Kdo je proti? Po něm pan předseda Stanjura s faktickou poznámkou.
Děkuji za slovo. Jenom krátká reakce na pana předsedu rozpočtového výboru Votavu. Takže to je první poznámečka. Druhá poznámečka. Tomu rozumím. Těch 13 329 je opravdu dramaticky vysoké číslo. Protože dopady do rozpočtu, teď mám na mysli mzdové, jsou v řádech miliard korun.
Děkuji panu poslanci Beznoskovi. Dalším přihlášeným s faktickou poznámkou je pan předseda Stanjura, po něm pan poslanec Milan Urban.
Občas se to stane každému, že se rozhovoří u mikrofonu a sám sebe usvědčí, že materiál, ke kterému vystupuje, nečetl. Tuto zprávu, tyto grafy nám předložilo Ministerstvo financí. A nepoužiji na hodnocení vašeho vystoupení k investicím oblíbené slovo pana ministra financí lež, ale budu předpokládat, že se mýlíte. Vy jste říkal, že jedna věc byla skutečnost, a pak jste investice nečerpali. Kdybyste ten materiál četl, tak byste věděl. Kde jsme nedočerpali? Tak nám prosím neříkejte vaše smyšlenky. Strana 27, sešit B ke státnímu rozpočtu.
Děkuji panu předsedovi Stanjurovi i za kultivaci diskuse a nepoužívání silných výrazů.
To je myslím ekonomicky korektní pohled.
Děkuji panu poslanci Urbanovi. Prosím pana poslance Fiedlera.
Dobré dopoledne, dámy a pánové. Čili předpokládám opět celkové investice. Proč o tom mluvím?
S další faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura, po něm pan poslanec Plzák, po něm pan poslanec Kalousek.
Prosím, pane předsedo.
Pane předsedo poslaneckého klubu TOP 09 prostřednictvím pana předsedajícího, správně jste mluvil ve všech politických stranách, mám pocit, že i od vás pro to kdosi hlasoval.
Tady mohu dát slovo předsedovi klubu KDU-ČSL panu poslanci Miholovi.
Děkuji za slovo. Tak za prvé, pan předseda klubu TOP 09 by se měl podívat, jestli opravdu všichni, když tedy používá to slovo.
Eviduji přihlášku pana poslance Miroslava Kalouska. Jsme mezi body, hovoří jenom ti, kteří mají přednostní právo. Prosím, pane předsedo.
Já bych se vám chtěl prostřednictvím pana předsedajícího, pane předsedo Miholo, hluboce omluvit. Já jsem se také podíval na tu sjetinu. Máte pravdu, nehlasovali jste stejně. Ne všichni členové klubu TOP 09 jsou komunisté. Trvám na této omluvě a prosím, abyste ji přijal.
Nemohu dát faktickou poznámku.